Podstatnější je odpolitizování státní správy v naší zemi. Vím, že i dokonce ODS měla ve svém volebním programu, že chce schválit zákon o státní službě.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám sdělila zprávu, která vás jistě potěší.
Rád bych navázal na slova pana premiéra, který tady řekl: potřebujeme tady odpolitizování. Jenomže my tímto odpolitizováním dáváme obrovskou možnost a zvyšujeme pravomoci budoucích úředníků a dopadne to možná tak, že budou neodvolatelní a že tady vznikne nová úřednická šlechta. Prosím vás, mysleme, zvažme, abychom vlastně tady tuto Sněmovnu nepohřbili.
Bavíme-li se o předloženém návrhu zákona, tak narovnání tzv. skoků v rozpětí, tedy zohlednění stupňů přiznaných na základě praxe, kterou mají státní úředníci, tak podle průběžných propočtů z Ministerstva financí bude stát příští rok a samozřejmě další roky půl miliardy korun. Je to s tolerancí desítek milionů korun v tuto chvíli, protože úplně přesná čísla se ještě dopočítávají. To znamená, to, co tady je nyní předloženo, tak dodatečný finanční nárok na státní rozpočet zhruba půl miliardy. Tolik k finanční stránce. Proceduru jsem tady popisoval. Byla koaliční skupina, která dojednávala do nejmenšího detailu návrhy zákona z věcného hlediska a osmičlenná legislativní skupina, která ten návrh zákona psala. A nejenom koaliční, ale zapracovali jsme i některé věci na základě mnoha jednání, která jsme měli s opozicí.
Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za to, že odpověděl na tu otázku. Není to bojkot, není to obstrukce jen tak pro nic za nic. Chceme ale, aby ten zákon opravdu fungoval, aby byl pro lidi a aby byl efektivní a profesionální.
Já se kolegům omlouvám, že vystupuji o 13 minut později, než jsme se ráno dohodli na poradě. Omlouvám se. Žádám o přestávku na jednání našeho klubu v délce 90 minut.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.
Není tedy vyžadován žádný akt dohody či nějakého prvku odsouhlasení. K tomuto seznamu ministerstvo předloží vládě i souhlasy přípravných výborů obcí a krajů. Děkuji.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Votavu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já mám odlišné stanovisko, odlišný názor, než má kolega Hamáček, můj stranický kolega, pan předseda Hamáček. Je to logické.
Pane poslanče, já se omlouvám, ale opět stoupá hladina hluku. Děkuji.
- že tato věc, především co se týká rušení vojenského újezdu, budí takové emoce. Já to beru za naprosté hlouposti. Takže navržení do těch původních historických hranic je pro Plzeňský kraj a jeho obce důležité. Moc bych proto žádal a apeloval, protože je tady předložen pozměňovací návrh, byť tedy mého stranického kolegy, kterého si nesmírně vážím, aby se zvážil tento pozměňovací návrh, aby se nepřijímal, protože opravdu je potřeba, aby ten újezd byl zrušen, a tím zrušením samozřejmě se vyhoví i požadavkům obcí na řešení jejich problémů. Já tady nepřednáším pouze svůj osobní názor.
Nyní se vypořádáme se dvěma faktickými poznámkami. První přichází pan poslanec Vondrášek, druhý v pořadí pan předseda Sněmovny Hamáček.
Jeden pozměňovací návrh.
Tím jsme pravděpodobně vyčerpali podrobnou rozpravu, takže já podrobnou rozpravu končím. Budeme pokračovat bodem 12, což je Zpravodaj dorazí hned po vás.
Děkuji za slovo. Nicméně je to věc, která už dávno měla být, ale pořád se odkládala. Takže my se domníváme, že ten přechod je připraven kvalitně. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Jinak děkuji vám za pozornost a já se v obecné rozpravě ještě ke slovu přihlásím.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
Protože pan ministr financí se přihlásil k naprosté většině věcí, které jsem tady včera říkal a snažil se vysvětlit, proč jsou dobré, od cílového stavu jedné sazby DPH až po snižování těch sazeb a ke spoustě dalších věcí. Takže jsem si skoro říkal, že kdyby pan ministr nebyl politikem, ale zůstal podnikatelem, tak by měl zase koho volit. Ale samozřejmě to se dá napravit a jednou k tomu třeba můžeme dospět. Tak pane ministře, je to jednoduché. Pokud s tímto souhlasíte, není nic jednoduššího než podpořit můj pozměňovací návrh, a jsme tam, kde oba chceme být.
Pánové, buď se někde spolu opijte, nebo si někde dejte přes ústa, ale jednou už si to prosím vyříkejte a pojďme pracovat! Pojďme prosím pracovat! A u další schůze ušetřete nás této show, kdy se vracíme do minulosti. Moje názory na to znáte. Ale pojďme do budoucna a pojďme ten život v České republice zlepšovat! Prosím vás o to oba dva.
Ano, řeknu vám něco zásadního: 1323 - to je číslo mého pozměňovacího návrhu, které jsem nevyslovil, když jsem se předtím přihlašoval. Děkuji, že jste mi to umožnili.
Ano. Pan kolega Fiedler má prostor s faktickou poznámkou.
Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já bych jen krátce zareagoval na to, co tady zaznělo. Je tady několik pozměňovacích návrhů, které se snaží řešit výši DPH, a z úst pana ministra a vicepremiéra tady zaznělo, že náš rozpočet na to není připraven.
Děkuji za slovo. Takoví lidé nám řídili finance. Václav Štraser, auditor evropských dotací. Evropská komise si stěžovala, že falšoval zprávy do Bruselu. Tyto lidi jste tam měl.
Ano. Pan poslanec Plzák.
Já jsem si tu faktickou prakticky vydyndal.
Tak to byla poslední faktická. Ještě s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Ona nebyla jenom recese, pane doktore, ona taky byla dluhová krize státu. To znamená, když pacient utrpí infarkt a vedle toho má zraněnou nohu, co budete dělat dřív? To je velmi úzký a velmi zjednodušený pohled, logicky pohled člověka, který pracuje na Ministerstvu financí a chce něco kritizovat. Ale znovu zdůrazňuji, nebyla jenom recese. Byla dluhová krize státu a byla ohrožena suverenita České republiky na kapitálových trzích. Nicméně já jsem chtěl odpovědět panu poslanci Fiedlerovi, byť se zeptal pana ministra. Ty analýzy existují. Jsou to otevřené zdroje. Byť ještě není definitivně schválen, tak se tam dají očekávat pouze kosmetické změny. A jistě si spolu se mnou vzpomenete, jak si jednotliví ministři vlády České republiky od pana ministra Babiše odnášeli ty dárky. Když jim dal návrh rozpočtu a oni chodili a říkali, že jim to nestačí, tak si jich odnesli zhruba za těch 16 mld. Takže tohle je ta analýza. To není exaktní záležitost.
Nyní otevřu rozpravu a s přednostním právem se hlásí pan poslanec Tomio Okamura, předseda hnutí Úsvit, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a potom řádně přihlášení písemnou formou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Samozřejmě mohl být problém již dávno vyřešen a státní pokladna mohla být o miliony korun bohatší, kdyby Sněmovna již v zimě odsouhlasila návrh hnutí Úsvit, který jsme připravili společně se starosty Šluknovska, se starostou Bystřice pod Hostýnem a dalších postižených oblastí a který celý problém jasně řešil. Bohužel se tady ve Sněmovně politikaří a na prvním místě tak není zájem občanů, ale to, aby náhodou neměla nějaká strana politické body navíc za dobrý nápad. To znamená, my víme, o čem je řeč, a už to mohlo být dávno hotové. Samozřejmě se ale stále domnívám, že naše myšlenka, to znamená, myšlenka Úsvitu a starostů Šluknovska a dalších postižených oblastí na zastropování příspěvku na bytovou jednotku podle cenové mapy, je systémovější. Cenová mapa je totiž jednoznačná a nelze v ní podvádět. Samozřejmě by se musela zřídit úplně funkční cenová mapa nájemného, protože dnes je neúplná a orientační. Místo toho vládní novela dává mnoho podmínek, které se ale budou muset přezkoumávat. Co když tam tedy žádná není? Nebo je domluvená přímo s majitelem ubytovny? Zákon by měl také fixně zastropovat limit příspěvku na bytovou jednotku s ohledem na velikost rodiny. Na druhé straně tady ale vidím úkol státu, aby aktivní politikou zaměstnanosti zajistil lidem důstojně placenou práci, to znamená vytvořil podmínky pro vytváření pracovních míst a nebo důstojný důchod, a samozřejmě pokud jim tohle nezajistí, je třeba, aby se uměl o lidi postarat, tedy zajistit sociální bydlení, což znamená motivovat obce, aby kupovaly a spravovaly obecní byty pro sociálně potřebné občany. A zdůrazňuji, že nyní nemluvím o dlouhodobě parazitujících skupinách. Samozřejmě které plynou z toho doplatku na bydlení. Kamarád bývalý policista se chytl za hlavu a zeptal se starosty: "Sakra, proč jste to nekoupili sami?" "A proč?" zeptal se starosta. Nejde samozřejmě jen o zastropování dávek. I nově stanovené dávky na bydlení můžou být výdělkem pro lichváře. O tom jsem již ale tady ve Sněmovně mluvili v minulosti a bohužel marně. Takže byť budeme hlasovat pro tuto novelu, jelikož i nedokonalá a opožděná snaha je lepší než nic, tak zároveň říkáme, že tím práce na zákoně nekončí a naopak práce na komplexním řešení této problematiky začíná.
Ano, děkuji panu předsedovi Okamurovi.
Děkuji za slovo. Určitě nejsme jediná dvě města, je tady mnoho lidí s velkými zkušenostmi z komunální politiky, kteří ta slova mohou potvrdit.
My jako klub KSČM bychom určitě podporovali a vždy jsem prosazovali, aby přídavky na dítě byly na každé dítě, aby porodné bylo na každé dítě. V tuto chvíli je ovšem návrh předložen tak, jak je předložen.
Děkuji paní poslankyni Martě Semelové a ještě jednou požádám všechny kolegy - paní kolegyně Hnyková už jde -, ale ještě požádám kolegy a kolegyně, aby diskuse, které se netýkají tématu, přesunuli do předsálí, a projednávané téma aby mělo atmosféru, ve které se dá zaznamenat každé slovo přednášejícího.
Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím navázat na našeho předsedu pana Tomia Okamuru a věřím, že vám vnesu i další pohled. Jen si myslím, že plakáty tohoto typu jsou zavádějící. Cílem této novely je podpořit rodiny s malými dětmi. Zvýšení porodného bude státní rozpočet stát cca 480 milionů. Ale jaká bude další podpora těchto rodin? Mít dnes dítě není vůbec jednoduché a rodiny s malými dětmi se musí opravdu velmi uskromňovat, a to se prosím netýká jen sociálně slabých rodin, ale i těch běžných. Zatím se výrazně nic nenavyšuje. Co kvalita škol, družin, nabídka zájmových kroužků? To vše stojí peníze. A já se ptám, kde je zde výrazná podpora rodin s dětmi. Proč zde není nastavena koncepce podpory rodin od narození až do ukončení vzdělání? Pročítala jsem koaliční smlouvu - a opět podpora rodin na pět řádků. Kromě výživného a podpory porodného na druhé dítě zde tento bod příliš není řešen. Ale upozorňuji, že tato úleva musí být významná. Je nutné hledat další možnosti podpory. Tu vidím ve velké variabilitě školství. Je nutné, aby se systém více přizpůsoboval jednotlivým letům a požadavkům, aby děti nemusely chodit hned po škole domů a my se nemuseli o své děti bát. Proč více nepodporovat školství v mimoškolních aktivitách a zájmových kroužcích? Byl by to další zdroj pracovních míst. A proč více nemyslet na venkovské školy, kde dostupnost kulturních, společenských a sportovních aktivit je omezená, protože když se někam jede, je to finančně mnohem náročnější než pro děti žijící ve městech a mající vše na dosah. Co se týká žen matek, nemají to jednoduché na trhu práce. Kolik výhod se poskytuje ženám matkám? Není zde dostatečná nabídka zkrácených úvazků. Na zkrácených úvazcích musí matky a otcové někdy vykonávat tolik práce, kolik běžně zabere jeden plný úvazek. Samozřejmě, že se to prolíná do života rodin, výchovy dětí, jejich uspěchaného života s následky, které vedou k rozpadu těchto rodin. A vy to znáte všichni. A to je na nás všech. My se za hnutí Úsvit nezříkáme zodpovědnosti na tvorbě takové celospolečenské koncepce podpory rodin s dětmi, která bude mít přesah i přes toto volební období. Já vám, vážené kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost.
Znovu žádám kolegy, včetně jeho stranických kolegů, aby ho nechali, řekl bych, v klidu přednést svůj příspěvek do obecné rozpravy v druhém čtení. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Některé země podpory tohoto typu vyplácejí, některé nikoli.
Kritéria, za jakých okolností se má volit léčebna dlouhodobě nemocných a kde seniorský domov, nejsou jasně nastavena. Vedle finanční motivace rodiny tak rozhoduje místní dostupnost. V okresech, kde je větší počet lůžek léčeben dlouhodobě nemocných, je méně kapacit v domovech důchodců a naopak. Odložit babičku do následné péče je sice pro rodinu nejlevnějším řešením, ale pro stát tím nejdražším. Tyto skryté sociální hospitalizace nejsou žádnou výjimkou. Je třeba se podívat, jak se tato situace péče o seniory řeší v jiných zemích. Ve Švédsku existují sociální služby, které zajišťují obce. Němci mají speciální pojištění, o kterém se mluvilo i u nás, bohužel se to nedotáhlo do konce. Rakousko dává přednost domácí péči. Řada výtek, které tady zazněly od mých předřečníků, je oprávněných. Další věc, na kterou upozorňuji, jsou nejasná kritéria pro poskytování dotací. To znamená, ministerstvo předává problém financování na kraje, mnohé kraje jsou připraveny a mnohé kraje se k tomu stavějí velmi pozitivně a dofinancovávají i sociální služby ze svých rozpočtů. Zavedení a používání měřitelných postupů a kritérií v každém kraji, které by umožnily zpětné ověření a kalkulaci obdržené výše státní dotace. Oproti současnému nebo dosavadnímu systému zavést opatření a principy, které by zaručovaly transparentnost dotačního řízení. Umožnění zástupcům sociálních partnerů účast ve smyslu dohledu nad tzv. regionálním dotačním řízením. To je mimořádný požadavek, kde se dosáhne kontroly toho, co bylo před datem předání financování sociálních služeb na kraje, protože pak se dá dohledat, jak jednotlivé kraje financovaly sociální služby a kolik peněz dostaly z centrálního rozpočtu. Z těchto důvodů, jak jsem již řekl, podporuji pozměňovací návrh, který předložil pan kolega Kaňkovský, a prosím také o jeho podporu.
Prosím k mikrofonu pana poslance Bendla.
Zřizují je převážně města a obce a ty významnější, řekněme, a důležitější zřizují kraje. Jedno číslo za všechny a nechytejte mě úplně za slovo. Některé kraje prostě evidentně nepovažují za prioritu poskytování sociálních služeb. A je třeba na to dohlédnout a přinutit kraje, aby na efektivitu vynaložených peněz v oblasti sociálních služeb dohlédly, protože jak říkám, opravdu platí, že spousta peněz, které by se měly dostat k potřebným, se k potřebným v žádném případě nedostávají.
Podotýkám, že nejsem členem sociálního výboru, takže možná jeho členové jsou jediní, kteří se v tom ještě vyznají a dokážou odvodit nějaké dopady. Nečekejte, anebo může se stát, že nebude budoucí po volbách politická vůle pražských zastupitelů dosýpat lapsy a narovnávat lapsy tohoto zákona. Skutečně bych byl rád.
S faktickou tady mám přihlášku pana poslance Votavy.
Kolegové, kolegyně, nedá mi, abych nereagoval na svého ctěného kolegu Laudáta. On je předsedou sociální komise.
Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta.
Panu poslanci Votavovi, já jsem to pochopil tak, ať mě když tak opraví další přítomní na tom výboru, který se konal v této místnosti.
Děkuji za slovo. Znamená to tedy, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, že jste s tímto návrhem zákona absolutně spokojeni? Ti z toho vypadnou, tak aby více zbylo na ty, kterým to opravdu náleží? Jste tedy s tímto návrhem absolutně jako kraje ztotožněni a spokojeni a chcete, aby platil co nejdřív? To byla moje otázka.
Musím konstatovat, že nevidím již žádnou přihlášku do obecné rozpravy ani faktickou poznámku, tudíž obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci. Dobrá, je tady zájem o závěrečná slova - paní zpravodajka, paní ministryně.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych především chtěla říct, že tady se nejedná o žádnou revoluci. Už od roku 2007 se Ministerstvo práce v podstatě výhradně řídí doporučeními krajů. A je snad zřejmé, že asi těžko si tady z té Prahy můžeme nějakým způsobem ověřit, kteří z těchto poskytovatelů jsou dobří a kteří ne. To je samozřejmě absurdní a není to pravda. Kraje mají svoje plány, běží podle nich. Také bych chtěla říct, že není pravda, že najednou budeme mít 14 úplně různých metodik. Naprosto klíčová je ta centrální v uvozovkách metodika Ministerstva práce a ty ostatní jsou krajské mutace, ale musí dodržovat základní principy rovného přístupu. A ministerstvo má na ně páku.
Jakkoliv se jedná o závěrečná slova, tak zde mám žádost o uplatnění práva přednostního, a to od pana předsedy Kalouska a potom od pana předsedy Stanjury.